Snažíme se dívat kolem sebe otevřenýma očima. Snažíme se využívat zkušenosti okolních zemí a inspirovat se tam. A nemyslím si, že ta opatření, tak jak byla na Slovensku zavedena - jenom připomínám, že jsou tam registrační pokladny, že je tam kontrolní hlášení DPH - nemyslím si, že by to Slovensko nějak zpomalilo hospodářsky. Jenom připomínám, že v uplynulých letech v průměru slovenská ekonomika rostla výrazněji než ekonomika česká.
Spíš to bude znamenat určité problémy a destabilizaci Slovinska, na jehož území tedy se mohou potom kumulovat migranti, kteří budou rakouskými orgány označeni jako ekonomičtí migranti. Situace v České republice, jak jsem říkal, je v současné době klidná, od 27. ledna bylo v rámci tranzitní nelegální migrace zajištěno pouze 38 cizinců. Chtěl bych připomenout, že Afghánců žije velké množství mimo své domovy.
Hezký dobrý den, kolegyně, kolegové, pane předsedající. Pane ministře, vláda nakládá na malé a střední podnikatele postupně čím dál tím víc povinností. A teď v zákoně antikuřáckém, nebo chcete-li v návrhu zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a jiných návykových látek, v integrované protidrogové politice se objevují paragrafy, které zakazují prodávat alkohol na řadě veřejných akcí. V tom zákoně, my jsme si toho původně nevšimli, to je natvrdo napsáno. Natvrdo napsáno. A tak já se chci zeptat, pana ministře, protože nic o dopadech dovnitř sektoru pivařského či vinařského v té důvodové zprávě není, zdali takováto analýza existuje, či nikoliv.
Děkuji panu poslanci Bendlovi.
Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, dobré odpoledne. Jejich postavení bude daleko lépe a více chránit. Nicméně chápu ten přesah, o kterém vy hovoříte, do našeho resortu. Ono kvalifikovaně odhadovat, co se stane a jaké dopady to bude mít na sektor spotřeby piva, vína a jiných alkoholů, de facto podle mě žádná studie není schopna vyhodnotit. Nicméně je tady i nějaká studie z Univerzity Karlovy, která říká, že naopak lze třeba vidět i pozitivní dopady této zákonné normy, že například návštěvy v restauracích se mohou zvýšit o 3 až 6 % a může tím vzrůst i spotřeba některých alkoholových produktů. A musím říct, že nemám informace v rámci toho, že by některá země, která zavedla restrikci v omezení kouření, že by došlo třeba v Belgii k poklesu spotřeby piva či jiných alkoholových produktů. Takže jednoznačně říct, jaké chování bude u spotřebitelů, myslím si, že nikdo není schopen toto přesně definovat. Víc asi vám já nejsem v tento okamžiku schopen odpovědět. Jak zákon o podnikání - podnikáme za účelem zisku. Děkuji za pozornost.
O tom jsem hluboce přesvědčen. A pro ty z vás, kteří nevěří tomu, co jsem tady říkal, tak vám jenom odcituji část toho zákona, protože mám strašně málo času. Bez ohledu na ustanovení odstavce 1 se zakazuje prodávat nebo podávat alkoholické nápoje - a teď řeknu - mimo jiné, mimo jiné na veřejnosti přístupné sportovní akci s výjimkou alkoholického nápoje obsahujícího nejvýše 4 % objemového etanolu, to znamená maximálně pivo desítku. Už si tam prostě svařák ani nic jiného nekoupíte.
Sedmnáctou interpelaci přednese paní poslankyně Věra Kovářová, která bude interpelovat nepřítomného pana ministra financí Andreje Babiše ve věci zabezpečení bývalých prezidentů republiky.
Děkuji za slovo pane předsedající. Tato kauza mě vedla k závěru, že by patrně bylo žádoucí, aby střežení odkazu bývalých hlav státu bylo financováno odlišným způsobem, než je tomu dosud. Vážený pane ministře, mohu se zeptat na váš názor na tuto myšlenku? Děkuji za odpověď a opožděně přeji dobrou chuť.
Děkuji paní poslankyni. Bude jí odpovězeno písemně. Bude to dnes poslední interpelace, a přesto pana ministra čeká nelehký úkol vysvětlit filozofii Českých drah.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, mám nelehký úkol, vysvětlit filozofii Českých drah v objednávání rychlíků. Takže já zkusím nejdříve, co mě připravil můj úřad a jakým způsobem k této věci přistupujeme. Jedná se například o Přelouč, Mohelnici a Červenku. Obdobná kvalita je však nabízena i na většině linek této úrovně v České republice. Ve střednědobém výhledu chce Ministerstvo dopravy tuto úroveň významným způsobem zlepšit. Pro všechna nově vypisovaná nabídková řízení a v převážné míře i přímá zadání bude například uplatňovat přísné standardy kvality, které byly zveřejněny na webových stránkách ministerstva. Těmto standardům jsou postupně přizpůsobovány i všechny vlaky linky v závazku veřejné služby státu.
Děkujeme, pane ministře, za důkladné osvětlení filozofie Českých drah. Pokud ministerstvo nejezdí soukromými vlaky, pane ministře, tak zkuste České dráhy.
Vážený pane předsedající, Ministerstvo dopravy soukromými vlaky nejezdí. Tady ten problém je trošku širší.
Podklady k soutěži musí pan ministr Ťok předat koalici do konce července a musí být technologicky neutrální - nový tendr. Firma má spravovat centrální systém mýta v budoucnosti. Důvod založení této státní firmy je možnost nabídnutí lepších platů než těch tabulkových. Podle mluvčího úřadu ale nový harmonogram není sestaven zcela napevno a - říká mluvčí - držíme se přesně úkolů, které nám dala vláda. Pan ministr v té době řekl: Mě nezajímá, jakým systémem vybíráme mýto, mě zajímá, jak levně budeme mýto vybírat. Opět musím říct, že s touto větou pana ministra souhlasím. Tím ovšem ten před dvěma měsíci založený státní podnik přišel o smysl své existence, ale pokud vím, existuje dodnes. Tak co ten řídicí výbor asi tak řídí? Pan ministr v té době řekl: My jsme postupovali v rámci zákonných možností. Hledáme řešení, abychom byli schopni vysoutěžit provozovatele stávajícího systému a zabezpečit výběr mýta. V té době ovšem pan premiér řekl: Za sociální demokracii jsem s tímto postupem vyjádřil nesouhlas a nespokojenost. Ministerstvo může využít opravné prostředky, takže je pravda, že ten proces ještě není uzavřen. Nedokážu odhadnout, kdy dojde ke konečnému rozhodnutí. Co řekl předseda ÚOHS v té době?
Ale musíme se k tomu dostat postupně. Nemůžeme udělat nějaké radikální, jednorázové zvýšení platů jenom u policistů, jenom u nastupujících policistů. Já jsem stoupencem toho, abychom každý rok učinili krok ke zvýšení tarifních platů, a na konci volebního období budeme schopni jasně doložit, jak jsme postupně odměňování policistů zlepšili. Ale není to jenom o tom odměňování. Je to o celkových podmínkách, které jsou pro práci policistů ze strany Ministerstva vnitra a Policie České republiky vytvářeny.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Na straně druhé státem řízená kontrola, případně jakékoliv omezování svobody internetu jsou přímými zásahy do soukromí občanů a mohou nás tak přiblížit k autoritativním režimům, což byste asi jako sociální demokrat, předpokládám, že tělem i duší, nechtěl. Vážený pane předsedo vlády, prosím tedy nyní nejen o váš osobní názor na tento problém, ale zejména o stanovisko vlády jako vrcholného exekutivního orgánu, tak aby bylo možno do budoucna předejít rozličným spekulacím. Děkuji předem za jasnou a nevyhýbavou odpověď.
Děkuji. Vážené poslankyně, vážení poslanci, předpokládám, že pan poslanec měl ve svém vyjádření na mysli článek, který vyšel v Mladé frontě Dnes 19. ledna letošního roku. Já bych rád zde ocitoval, abych byl přesný, reakci ministra vnitra, který se proti tomuto článku v Mladé frontě Dnes okamžitě 19. ledna ohradil, a chtěl bych tedy uvést na pravou míru tvrzení, která se objevila v Mladé frontě Dnes v této souvislosti. Ministerstvo vnitra tedy ve svém stanovisku sděluje: Mladá fronta Dnes, konkrétně redaktor Václav Janouš, v úterý 19. ledna zveřejnil hrubě manipulativní text nazvaný "Chovanec: na web jen s povolením". Dnes podsouvá čtenářům lživé informace o tom, že ministr vnitra chce všem uživatelům rozdat jakési občanky a prosadit, aby lidé mohli na internet jen s povolením. Stejně tak ministr vnitra nikdy neřekl, že by chtěl přístup k internetu omezit. Tyto informace jsou lživé a nikdo z Ministerstva vnitra ani ministr vnitra nikdy nic takového neřekl. Považujeme tedy za nesmyslné dávat snahy o otevření veřejné debaty o bezpečnosti internetu do souvislosti s kroky Číny nebo třeba Ruska, tak jak to učinil redaktor Mladé fronty Dnes. A dále tedy ještě cituji ze stanoviska Ministerstva vnitra: Ministr vnitra pouze vyjádřil názor, že zřejmě nastala doba otevřít na téma bezpečnosti internetu veřejnou diskusi. Otevřená odborná diskuse, která by se věnovala různým možnostem, jak se bránit působení extremistických hnutí ve virtuálním prostoru, je podle ministra potřebná a nemluví se o ní jen v České republice, ale i v dalších zemích. Tolik tedy citace ze stanoviska Ministerstva vnitra, které v této věci bylo vydáno. Čili i z toho stanoviska lze jasně doložit a dovodit, že ministr vnitra Chovanec nepřišel s žádným návrhem, jak omezit svobodu přístupu k internetu. Ten problém se spíše jmenuje ochrana údajů občanů při zveřejňování na internetu, protože obecně platí ochrana soukromí, ta obecně platí také na internet i na provozní a lokalizační údaje. A stejně se to týká i obsahu komunikace, kterou lidé vedou na internetu, dopadá na to listovní tajemství, které je ve většině případů možné prolomit jen se souhlasem soudce. To znamená, že velmi často se dnes i v rámci Evropské unie, jednotlivých zemí řeší problém, kdy si lidé stěžují, že na internetu jsou o nich nepravdivé či neaktuální informace, a velmi často se soudy za tyto stížnosti občanů staví. My si myslíme, že je důvod, abychom na toto téma vedli obecnou debatu, abychom na to vedli odbornou diskusi, ale cílem určitě není omezit svobodu internetu. Cílem je najít takové cesty, abychom omezili možnosti páchat internetovou kriminalitu. A já jsem velmi rád, že Česká republika patří mezi země, které jsou v této oblasti nadprůměrně aktivní. Jsem také rád, že Policie České republiky na úrovni celorepublikového útvaru zřídila specializovanou součást Policie České republiky v rámci ÚOHS, kde se experti policie věnují této kriminalitě.
Děkuji panu premiérovi. Pan kolega Valenta ještě doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.
Děkuji, pane premiére. Víceméně jste mně odpověděl, i když to byla odpověď taková trošku opatrná, ale chápu to. Dovolil bych si vám položit ještě jednu otázku, a to trošku z jiného soudku.
Děkuji za doplňující otázku. Pan premiér je pravděpodobně také připraven odpovědět.
Čili minimálně bych to označil za nedostatek solidarity a určitého pochopení v rámci koaliční spolupráce.
Budeme pokračovat, interpelace je vyřízena. Nyní pan poslanec Herbert Pavera ve věci čerpání evropských fondů.
Co se týče toho maďarského vyhlášení, já bych se nad tím zase až tak nepozastavil. To je jeden z mnoha útoků na suverenitu České republiky.
Vážený pane ministře, vážená vládo, paní kolegyně U Plzně je postavené nové zařízení na energetické využití odpadů. Stálo miliardu korun a také nemůže být zprovozněno, protože neplatí EIA. Tak jestli ta jednání vedou k tomu, že i tady to bude urychleno a bude možno se s tím nějak vypořádat.
Děkuji panu poslanci.
Ta stavba dokonce měla být částečně financována z operačního programu Životní prostředí. A tam se upírá naše snaha.
Děkuji panu ministrovi.
Samozřejmě může odpovědět jenom to, co ví. Takže doufám, že to uznáte.
Děkuji, pane poslanče.
Tak jenom rychlá reakce. Ten zákon se novelizovat bude. To by byla asi relativně technická jednoduchá novela, kterou bychom připravili samostatně. Ale my jsme prostě v tu chvíli hasili ten požár, který byl větší. Je to tak. Já to prostě přiznám.
Ještě v červnu roku 2006, to je bratru necelé tři měsíce po podpisu smluv s Kapschem, byl ministrem Šimonovským uzavřen první dodatek. V neposlední řadě i telekomunikační a elektrická vedení včetně napojovacích zařízení. Co uvedené znamená prakticky. Stát místo kompletního systému, který si objednal, dostal systém nekompletní, podotýkám za stejnou cenu, a zásadním způsobem se zvýšila závislost mýtného systému na externích dodavatelích, nejen však na dodavatelích médií, elektřiny, datových služeb, nýbrž nově se i uvedené komponenty staly cizím majetkem, a to buď dodavatele samotného, nebo jeho subdodavatelů. Toto je rána pro mýto číslo dvě, protože z vlastnictví celého organismu mýtného systému byly státem vyňaty některé orgány, cévy, tepny a žíly tyto orgány spojující. Mýtný systém se bez těchto orgánů a cév v provozu neobejde. Stručně řečeno, závislost státu na externích dodavatelích extrémním způsobem narostla. Dodatek ke smlouvě, o kterém jsme se bavili, uzavřel na začátku června letošního roku s firmou Kapsch tehdejší ministr dopravy Milan Šimonovský. Smlouvu však podepsal podle informací Hospodářských novin za zvláštních okolností. Ministrovi napsal, že dodatek je pro stát výhodný a že ho doporučuje podepsat. Nouza v současné době působí na Ředitelství silnic a dálnic, Šimonovský včera na telefonáty Hospodářských novin nereagoval, dříve však opakovaně tvrdil, že díky dodatku ke smlouvě s Kapschem zajistil státu miliardy korun navíc. Nový ministr dopravy Aleš Řebíček se nyní snaží alespoň části dodatku anulovat, k tomu však potřebuje souhlas firmy Kapsch. Nicméně co se stalo. Prakticky to znamená, že Kapsch může osazovat brány až do roku 2022, což je třetí rána pro české mýto, a v tomto dodatku bohužel nic z toho předchozího dodatku zrušeno nebylo. Uvedl jsem pouze ty nejzásadnější skutečnosti, které dnešní situaci výrazně komplikují. Nyní se buď podaří Kapsch přimět, aby nám zámek otevřel, anebo aby nám alespoň klíče hodil a my se pokusíme otevřít sami. Přestože tyto a mnohé další skutečnosti mohly a měly být mým předchůdcům známy, nikdo z nich nekonal. Toho si museli být vědomi všichni mí předchůdci, a přesto nekonali. A nyní k mému počínání na Ministerstvu dopravy. Ano, přiznávám tady férově, že mi také chvíli trvalo, než jsem se s rozsahem mýtného problému seznámil. Nikdo veřejně neupozornil na další úskalí. Ruku na srdce, dámy a pánové, někteří z vás, kteří mě teď kritizujete a možná budete kritizovat, jste měli možnost se podílet na tom, abychom jako stát o uvedených problémech a svízelích věděli včas, již před několika roky. Vnímám, že i tehdy byla situace složitá a nelehká. Nekritizujte mě ale nyní za to, že jsem začal věci řešit a že hledám všechny cesty s ještě přijatelnou mírou rizika. Jednou z těchto cest byl i způsob nalezení odborně způsobilého poradce, společnosti Deloitte. Snažíme se usilovně, pořád však musíme mít na paměti, že se musíme pohybovat v platném právním rámci. Když jsem přišel v roce 2014 v prosinci na Ministerstvo dopravy, byla v běhu soutěž na mýtného manažera, která byla velmi debatována a měla objektivně svoje chyby. Navíc mě předseda ÚOHS informoval, že soutěž není podle úřadu vypsána správně, a pokud ji nezruším sám, tak ji zruší ÚOHS. Současně pracujeme na výběrovém řízení pro nalezení nového mýtného systému, pro nalezení poradce a v nejbližší době vyhlásíme výběrové řízení na tohoto poradce, který nám s tímto procesem pomůže. Víc skutečně v takto komplikované právní situaci a v takto krátkém čase nelze zvládnout. Mohu vás ubezpečit, že stát a Ministerstvo dopravy bude mýto řádně vybírat i v roce 2016, což je naše zásadní priorita. Proto bych vás všechny rád požádal, abyste předtím, než mě zahrnete výtkami, zodpovědně zhodnotili, kdo z posledních ministrů, mne nevyjímaje, začal mýto skutečně řešit a kdo přišel s pravdou na světlo světa přesto, že není nijak příjemná. Ale tak to s pravdou velmi často bývá.
Děkuji panu ministrovi.
Ano, je to tak, paní poslankyně.
Děkuji panu ministrovi.
Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, podpora exportu souvisí určitě s podporou účasti podniků na veletrzích a tato podpora je prováděna Ministerstvem průmyslu a obchodu již řadu let a podporuje právě tuto účast našich českých podniků na vybraných veletrzích. Jedná se zejména o spotřební zboží a strojírenství. V minulosti bylo zvykem, že před koncem roku bylo stanoveno, na které veletrhy a v jaké výši je tato podpora vypsána. Zpravidla se jednalo hlavně o úhradu výstavní plochy. V letošním roce došlo k zásadní změně. Například veletrh ve Frankfurtu probíhá v únoru a je jasné, že takový termín je s křížkem po funuse. Proto se vás ptám, pane ministře za prvé: Opravdu jste letošní podporu účasti na zahraničních veletrzích odepsali? Za druhé: Pokud ano, tak proč? Za čtvrté? Jakým způsobem bude Ministerstvo průmyslu a obchodu v dalších letech rozvíjet podporu exportu českých podniků, zejména těch, které mají sídlo v České republice? Děkuji za odpověď.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. MPO tímto způsobem zajistí zhruba tři desítky akcí napříč různými průmyslovými obory, včetně nových perspektivních oborů, jakými jsou biotechnologie či nanotechnologie. Vzhledem k systému výběru podporovaných veletrhů seznam oficiálních veletržních účastí plně reflektuje aktuální potřeby českých exportérů. Návrhy veletrhů totiž prostřednictvím oborových asociací a svazů předkládá především sama podnikatelská veřejnost. Dalším perspektivním teritoriem, kde chceme soustředit podporu exportérů, je Írán, který jsem před několika dny navštívil s početnou podnikatelskou delegací. Nicméně předpokládáme, že v dubnu, nejpozději v květnu, se to rozběhne, tak jak to běželo předtím. Potřebná opatření již byla přijata, program českých oficiálních účastí je v tuto chvíli naplánován až do konce roku 2017 a projekt Novum na období let 2016 až 2018 je v přípravě.
Děkuji panu ministrovi. Děkuji panu poslanci.
Vážený pane poslanče, s výhradou toho, že to ještě ověřím na úřadě, ale jsem si tím skoro jist, retroaktivně to proplácet bohužel nejde.
Děkuji za slovo. Vážený pane ministře Němečku, v posledních měsících Ministerstvo zdravotnictví informovalo, že občanské sdružení na podporu léčby konopím dodá SÚKLu podklady pro rozhodování o úhradách této léčby z veřejného zdravotního pojištění v klasickém správním řízení. Dovoluji si tedy zeptat, zda SÚKL uvedené podklady již obdržel, byly vyhodnoceny a zda obsahují jasné důkazy o účinnosti a nákladové efektivitě léčby. A pokud ano, pro jakou skupinu pacientů v České republice. A jenom bych připomněl, že Česká lékařská komora se staví k této problematice výrazně negativně.
Nejprve interpelace na předsedu vlády. První interpelací je interpelující paní poslankyně Strnadlová ve věci spolupráce s Íránem. Slovo má pan předseda vlády Bohuslav Sobotka. Celou ztrátu jsme dohnali tím, jak krátkou otázku paní Strnadlová položila.
Hezké odpoledne, vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. To, co je myslím klíčové a co je vlastně signálem a spouštěcím mechanismem pro zintenzivnění naší komunikace s Íránem, s íránskými představiteli, je podpis dohody o íránském jaderném programu. Tato dohoda byla podepsána 16. ledna letošního roku. Íránského času to tedy bylo 17. ledna. Neděle 17. ledna letošního roku se tak stala pro Írán dnem, kdy došlo k implementaci této dohody. Jsem také přesvědčen, že jí ministr Mládek velmi intenzivně využil. Setkal se se svými partnery v oblastech průmyslu, obchodu, dolů, energetiky, ropy a plynu, financí, jaderné bezpečnosti, dopravní infrastruktury i s viceprezidentem pro ekonomické záležitosti. Během své návštěvy pan ministr Mládek podepsal dohodu o hospodářské spolupráci, jejíž součástí je i založení smíšené komise, která by měla projednávat nové možnosti a projekty spolupráce České republiky a Íránu. Dokončuje se dohoda o ochraně investic, která stále našim podnikatelům chybí. Tady si myslím, že je důležité, aby tato dohoda byla dokončena pokud možno co nejdříve. Velké možnosti byly identifikovány i v oblastech spolupráce ve zdravotnictví, bankovním sektoru, službách, vzdělávání, při výzkumu, také v oblasti jaderné bezpečnosti, letectví a rovněž v obranném průmyslu. Firmy jako Škoda, Zetor a další mají v Íránu svoji dlouhou tradici a na tuto tradici nyní mohou navazovat další aktuální obchodní případy. A samozřejmě jsou tady také další zdroje nerostných surovin, které by z pohledu Evropy mohly být velmi zajímavé.